To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím máte slovo.
No, můžu mluvit dvě hodiny. Já začnu asi tím MotoGP. Nezažil jsem ještě situaci, kdy v jedné straně na sebe podávají trestní oznámení. Slibem nezarmoutíš, tak to nebudeme řešit v rozpočtu a budeme doufat, že se to nějak vyřeší.
Tato situace popírá samotný důvod a účel veřejné podpory. Třetí institucí je Spolek pro zachování odkazu českého odboje, který vznikl z důvodu výše zmíněného odklonu Českého svazu bojovníků za svobodu od původního poslání a hodnot. Účelem Spolku pro zachování odkazu českého odboje je udržování památky a paměti na hrdinství přeživších, obětí a bojovníků českého odboje, jakož i dalších osob aktivně vystupujících proti všem formám totalit a diktatur. Zachování odkazu boje za samostatnost a svobodu České republiky ve smyslu demokratických a humanitních zásad zakladatelů našeho státu. Do současné doby stále spolek funguje na bázi dobrovolnické práce bez jakéhokoliv finančního ohodnocení členů, včetně vedení účetnictví, správy webu a sociálních sítí či administrativní síly při evidenci členské základny.
Já vím, že je nás tu teď o něco více, ale prosím o klid. Prosím, pokračujte. Pane poslanče, já vás znovu přeruším a chtěl bych požádat poslance a poslankyně, aby se usadili ve svých lavicích a nehlučeli, nebo se aspoň bavili tak, aby nerušili mluvčího. Prosím, pokračujte.
Já vám děkuji.
A prosil bych o odhlášení všech poslanců.
Samozřejmě, že tak učiním. A připomínám, že před sebou máme pět posledních přihlášených. Děkuji vám. Můžeme tedy pokračovat. Děkuji. Můžete pokračovat.
Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Prosím, pane poslanče.
Ukazuje se, že bylo docela chybou pustit vlastnictví vodních zdrojů a vodárenských soustav do cizích rukou. Ta privatizace nebyla úplně šťastná. A vývoj posledních let v oblasti zásobování obyvatelstva vodou je čím dál tím nepříznivější. Jen pro připomenutí, už to tady také zaznělo, více než 300 obcí v České republice bylo třeba v letošním roce dotovat dodávkami vody přímo do jejich obecních vodojemů, protože prostě zdroje, které měly, vyschly.
Navrhujeme zde zvýšit výzvu pro NNO k podpoře školního stravování žáků základních škol, to jsou tzv. obědy do škol. Jeden se týká kapitoly Ministerstva kultury a navrhujeme zvýšit výdaje této kapitoly o částku 3 mil. korun, která bude využita na účelovou dotaci na rehabilitaci památníku Jana Palacha před novou budovou Národního muzea. Myslím, že by bylo dobré podpořit tento pozměňovací návrh právě na rehabilitaci památníku Jana Palacha před novou budovu Národního muzea, tedy před někdejším Federálním shromážděním. Památník byl v roce 1969 navržen architektem Karlem Pragerem a měl se sestávat z ocelového pylonu, vysokého téměř 30 metrů, a žulové plastiky Plamen sochaře Miloslava Chlupáče. A právě na onen pylon a umístění kamenné desky by měly být určeny tyto finanční prostředky. Podrobnosti také najdete v systému v pozměňovacím návrhu. V podzemních prostorách vily byly v souvislosti s atentátem na Heydricha vězněni čeští vlastenci z okolí. Nedaleko vily bylo zřízeno provizorní popraviště, na kterém rukou okupantů vyhaslo 194 životů nevinných lidí a vlastenců. Důvod, proč jsme tento pozměňovací návrh připravili, je následující. Vážené dámy, vážení pánové, tolik ve stručnosti naše pozměňovací návrhy.
To byla paní poslankyně Kovářová.
Děkuji, pane předsedající. Není to problém.
První bod je obecně podpora potravin, které budou obsahovat nízké množství alergenů, a vývoj těchto potravin. Z mého pohledu by bylo potřeba, abychom tyto typy potravin, místní potraviny, potraviny s nízkou hladinou alergenů, podporovali tak, aby se dostaly nejlépe dotované do škol. Myslím, že kolegové lékaři, kteří tady jsou, by to potvrdili. Končím tím, že bych vás chtěl pozvat na seminář, který je zaměřený na celiakii, který pořádá zdravotnický a zemědělský výbor společně. Bude v příštím týdnu a všechny vás tam zvu.
Také děkuji. Než dám slovo panu poslanci Skopečkovi, přečtu jednu omluvu. Omlouvá se nám pan poslanec Mikuláš Peksa z pracovních důvodů od 18.45 zřejmě do konce jednacího dne.
Já je jenom v krátkosti představím. Jedná se o úspory, to je potřeba říct asi na začátek. Myslím si, že Ministerstvo financí by mělo zajistit efektivnější výběr daní nikoliv soustavným zvyšováním rozpočtu institucím, které kontrolu a výběr zajišťují, ale výrazným zjednodušením daňového systému a snížením daňové zátěže. Úsporným opatřením by měla odpovídat podle mého názoru redukce počtu zaměstnanců. Myslím si, že činnost Kanceláře veřejného ochránce práv duplikuje činnosti institucí, které jsou k tomuto účelu primárně určeny. Není tedy obhajitelné, aby ve funkční demokratické společnosti s vyspělým právním systémem docházelo k průběžnému navyšování počtu zaměstnanců tohoto úřadu a k dalšímu navyšování objemu vyplácených prostředků na jejich platy. Počet zaměstnanců úřadu by měl být redukován a v důsledku této redukce by mělo dojít k úspoře fixních nákladů. Navyšování kapitálových výdajů za účelem zvýšit počet kancelářských míst poukazuje na pravděpodobné další budoucí navyšování počtu pracovníků kanceláře. Z výše popsaných důvodů není v současnosti potřeba taková kapitálová investice. Tím třetím je snaha ušetřit výdaje v kapitole 304 Úřad vlády, kde navrhuji snížit výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády o 20 mil. korun. Opět samozřejmě navrhuji na úkor kapitoly Ministerstva životního prostředí posílit kapitolu 396 Státní dluh ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu.
Zdůrazňuji, že tyto statistiky se uvádějí za stejnou práci na stejném místě. A další věci bychom mohli citovat. A v obdobném žebříčku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů se ČR umístila na 25. místě z 28 zemí. Myslím si, že bychom měli spíš tyto organizace podpořit.
Také bych si to uměl představit, ne v této oblasti, ale obecně u donátorství, v jiné podobě. Proto prosím, neberme, kde mají svá sídla, berme, kde realizují projekty. Je to důležitější.
Faktická poznámka, pan předseda Bartoš.
Primární způsob, kterým se řeší domácí násilí, je otevřenost, zapojování, je to vzdělání. Vy jste tady házel ciframi. Velmi mě mrzí, já se těch akcí často i účastním, protože mě téma zajímá, myslím si, že rovnoprávnost je pouze deklarativní, není skutečná. Nepřišlo mi to hodně fér.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Pekarová, připraví se pan poslanec Janda s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. On si v tomto našel své téma.
Domácí násilí, ano, je velké téma. A já nezastírám, že toto téma se musí řešit. Musí se řešit. Je to velké téma. Že tyto neziskové organizace, které jsem jmenoval, se za to jenom schovávají, loni jsem byl napadán, a vůbec se domácímu násilí nevěnují. Domácí násilí je velké téma, domácí násilí se musí řešit, ale tyto neziskovky se za něj jenom schovávají a žádný projekt, který vytvořily, se domácímu násilí nevěnoval.
Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Děkuji, pane předsedající. Protože rozhodně ženy nebudeme chtít, aby pracovaly v hornictví. To je jeden problém. Druhý problém je, že jsou tam extrémní skupiny dobře placených úředníků, což je v bankovnictví.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Zároveň navrhuji snížení výdajů kapitoly ve specifickém ukazateli podpory v nezaměstnanosti o částku 200 milionů. My víme, že mnoho okresů se potýká s tím, že nemáme nízkoprahové programy typu kontaktní centra, nemáme terapeutické komunity. Děkuji vám za pozornost a za podporu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Nicméně jsem zapomněla ve své přihlášce přečíst čísla pozměňovacích návrhů a přihlásit se k nim. Čili dovolte, abych takto učinila. Dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu pod číslem 1920 - týká se platů učitelů.
Takže nyní požádám o vystoupení pana poslance Martina Baxu a připraví se pan poslanec Zdeněk Podal.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Jedná se o pozměňovací návrh, který se týká rozpočtu Ministerstva kultury České republiky. V tomto dotačním programu je v posledních letech stále stejná suma 160 mil. korun. Bylo avizováno poněkud neurčitě již bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem, že dojde k navýšení této částky. Nevím, jaký byl osud tohoto jeho návrhu. A bohužel se navýšení toho dotačního programu neobjevilo v návrhu rozpočtu Ministerstva kultury, který připravoval pan ministr Staněk. Sice jsem říkal o tom, že ty argumenty jsou stále stejné, ale považuji za důležité je znovu zopakovat. Finanční ohodnocení pracovníků v kultuře je stále velmi nízké, byť se v posledních letech zlepšuje a já to vítám.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru samozřejmě neexistuje, protože jsem to navrhl až ve třetím čtení.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Prosím.
Jedná se o návrh pana poslance Ondřeje Profanta, zpracovávání digitálních fotografií.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Pokud by nějaká prošla, pak už ty další jsou nehlasovatelné.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Nyní poslední návrh z této kategorie, návrh pod písmenem D4, řekněme nejmírnější zmírnění.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Omlouvám se, promiňte.
Zahajuji hlasování. Předpokládám, že jsme se nyní vypořádali se všemi návrhy. Přednesu návrh na usnesení. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Přečtu ještě omluvenky. Pan Pavel Bělobrádek se omlouvá dnes od 11.05 do 14.30, dále pan poslanec Petr Gazdík dnes mezi 14.30 až 16.00 z důvodu jednání a paní poslankyně Kateřina Valachová z dnešního jednání od 10.00 do 11.30 z pracovních důvodů.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády.
Děkuju, pane předsedající. A ten důvod je, že v rámci toho, pokud tento sněmovní tisk bude schválen, tak města a obce dostanou v rámci rozpočtového určení daní méně finančních prostředků. A opravdu ty dopady do rozpočtu jako obecních krajských rozpočtů, dojde ke snížení inkasa této daně. A jsme přesvědčeni o tom, že opravdu tento návrh zákona nepřinese v žádném případě snížení jízdného tak, jak se tady nějakým způsobem říká. Jízdenky zůstanou stejně drahé a tyto finanční prostředků zůstanou dopravcům a můžeme se bavit, kam se promítnou. Jsem opravdu zvědavá, jak dnes projednávání nebo závěr hlasování tohoto zákona dopadne. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Mračkové Vildumetzové. Nyní pan poslanec Ondřej Veselý, připraví se pan kolega Ferjenčík.
Dámy a pánové, já jsem v takové nepříjemné poloze, protože jsem doteď ten zákon podporoval. Je mi to velmi líto. Moc se omlouvám za toto nedopatření z naší strany. Nicméně přislibuji, že budeme jednat dál. My ten návrh obecně podporujeme. Obecně ho podporujeme. Takže doufám, že se k té myšlence vrátíme v brzké době s více věcmi. Děkuji za pochopení.
Děkuji panu poslanci Veselému.
Myslím, že úplně přesně to platí také o státu. Nejhorší, co se může stát pro něj a pro jeho autoritu, je, že se stane směšným. Protože já vodák jsem a to, co bychom případně schválili, by docela dobře mohlo znamenat, že takových groteskních scén se na břehu českých řek bude vyskytovat neobvyklé množství. Tuší, co se bude odehrávat, vznikne tam zácpa. Anebo, a to je možná ještě jímavější představa, se budou odehrávat ty hlídky přímo na člunech, v pramicích a v lodích. Také nepředstavitelná záležitost přece pro normálního člověka. Fascinuje mě, kolik lidí je odhodlaných dělat svět za každou cenu stále bezpečnější a bezpečnější, až bude nejbezpečnější na celém světě. Chtěl bych upozornit, že se běžnému životu od podstaty vymyká ta snaha udělat ho dokonale bezpečný. Prostě život nikdy dokonale bezpečný být nemůže. Stejně tak si nedovedu představit, že bychom postupně v takovém boji začali otupovat všechny hrany, na které může dítě narazit. Je to snaha naprosto utopistická. Představa, že v tom světě nebude existovat žádná hrana ve faktickém i přeneseném slova smyslu, je zoufalá. Tak proto také prosím, nenechávejme se opít představou dokonale bezpečného života, který máme prostřednictvím zákonů zajistit. Moje druhá poznámka směřuje k podpoře pozměňovacího návrhu poslankyně Jany Krutákové, který vypouští ze seznamu dopravně významných vodních cest dolní tok Berounky. A tady slyšíme od všech těch představitelů, dokonce hlavní město Praha, městské části v tom smyslu podepsaly memorandum, které hovoří o tom, jak by se mělo rozvíjet to území soutoku Vltavy a Berounky, celé to širší území. Ten vodní tok je samozřejmě také jednou z nejkrásnějších přírodních scenérií. Představa, že najednou do toho bude stát vstupovat aktivitou, která směřuje bohužel v tomhle případě přesně opačným směrem, se mně příčí. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji. No nenastane nic, to je stav, který je dnes. Copak tento návrh zákona byl vyvolaný nějakou potřebou? A čí potřebou? Copak dneska se děje, že tam jsou nějaké fronty? Nenastane nic. Druhá záležitost, k té Berounce. Jenom doufám, že zástupci samosprávy vědí, že přijetí tohoto zákona znamená nemožnost financování ze SFDI. Dobře, že tady zaznělo, co reálně přinese. Pokud jsou s tím srozuměni, tak je to v pořádku.
Děkuji. Pan poslanec Klaus bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Čili ta situace takováhle je.
Děkuji. Následovat budou faktické poznámky pánů poslanců Kupky, Bartoně, Nováka a Luzara. tedy budou následovat pouze těch poslanců, které stihneme do 13. hodiny.
Nicméně přeci základní smysl zákonů je, že mají platit, a stát, pokud si nechce lhát do kapsy, musí důsledně sledovat, jestli se dodržují. To přece tak fungovat nemůže. Zákony mají odpovídat v tomhle směru dobré praxi a zdravému rozumu.